Samozřejmě si uvědomuji, že v určité míře tyto praktiky vždy budou. Zavedení EET v ekonomickém vyjádření přineslo tyto věci: Předpokládá se zvýšený příjem do rozpočtu ve výši 10 miliard ročně. Jednoznačný a prokazatelný přínos pro státní rozpočet je celkem více než 60 miliard korun od zavedení EET. Zrušení systému bude také něco stát. Do provozních nákladů na EET jsou zahrnuty náklady Ministerstva financí, Finanční správy, Celní správy. Byly tyto výdaje zbytečné? Zrušení předpokládá snížení nákladů. Dojde ke snížení počtu státních úředníků a podnikatelům i státu to přinese úlevu v administrativě, v provozních výdajích s EET spojených. Ano, doba covidová přinesla výrazné změny v příjmech a těžko odhadnout, jak moc znamená optimalizovat daně pro ty nejméně vydělávající a kolik je těch, co opravdu spoléhají jen na pomoc dotační, protože jinou šanci nemají, a kolik je těch, co prostě neplatí daně, protože nemají příjmy a podnikání opouštějí. Za zmínku stojí fakt, že v současné době využívá dobrovolnou elektronickou evidenci tržeb přes 50 000 podnikatelů. Ano, jsou to ti, kteří přijali myšlenku, že pro spravedlnost je potřeba něco udělat, a nechtějí mít pocit, že investovali do něčeho zbytečně. Po zrušení systému EET by nemohli podnikatelé své hotovostní tržby v systému evidovat ani dobrovolně. Důvodem jsou náklady na provoz EET ze strany státu. Měli bychom se nad tím zamyslet. Můžeme přijmout relevantnost některých důvodů, které vedou k návrhu na zrušení EET. Zejména i covid přispěl k výrazně vyšší míře placení bezhotovostního, elektronicky, zejména kartami. Určitě však přispělo k narovnání podnikatelského prostředí. Posunulo myšlení ve směru transparentnosti a spravedlivosti pro všechny a pocit, lidsky řečeno, že zatajovat příjmy se nevyplácí. Byly tady vynaloženy prostředky na vybudování a provoz systému, které ještě neměl šanci plně ukázat všechny výhody, a to na straně státu i jednotlivců - podnikatelů. Nemohu proto s návrhem souhlasit. Děkuji za pozornost všem, kteří poslouchali.
A já vám také děkuji, paní poslankyně. A jako další vystoupí paní poslankyně Berenika Peštová a připraví se pan poslanec Martin Kukla. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Fakticky nejde o snížení, nýbrž odhad navýšení inkasa, ke kterému by mohlo dojít v roce 2023 v případě, že by byla povinnost evidovat tržby znovu obnovena." Konec citace. V dopadech na územní samosprávní celky, obce a kraje se uvádí - cituji: "Předpokládají se jen nepřímé dopady na územní samosprávné celky v důsledku nižšího inkasa veřejných rozpočtů ze sdílených daní."
Je to projekt, na kterém se začalo pracovat před rokem a půl s náměstkem ministra zemědělství Fialkou a nyní s ministrem školství, a se zdravotnictvím to tedy dáváme dohromady tak, aby pojišťovna dokázala ty peníze dát přímo školám. Chtěl bych, aby z fondu prevence byly daleko lépe hrazeny lázeňské pobyty, a chtěl bych, aby z fondu prevence se nezapomínalo například na děti s Downovým syndromem, které potřebují speciální rehabilitaci. Tak já v podstatě nemůžu nějakým způsobem odvolat ředitele pojišťoven. Můj vliv na vedení pojišťoven je víceméně nulový. Tak daleko holt kultura v České republice není. Všechny nemocnice mají neskutečné množství peněz na svých účtech. Svědčí to, že opravdu ty nemocnice hospodařily výborně v posledních letech a že ve většině z nich jsou výborní manažeři. To znamená, na jedné straně, a to já s tím souhlasím, se zdravotnictví, zdravotnická zařízení bojí toho, že zvýšené ceny energií, zvýšené náklady na všecko pro ně budou fatální. A ano, já se toho bojím taky. A věřte, že dělám všechno pro to, abych je maximálně ochránil. Ale na druhé straně ta stejná zdravotnická zařízení zvažují a chtějí nakoupit přístroje v desítkách či stovkách milionů, což si úplně v této době nemyslím, že je rozumné. Jsou prostě léta, kdy ekonomika na tom není dobře a člověk se musí chovat obezřetně. Přece nikdo z nás nebude teď utrácet peníze ve velkém a nakupovat věci, které jsou zbytečné. Já se nebavím o obnově přístrojů. Přijde mi velmi složité debatovat na jedné straně o tom, že je potřeba získat peníze na DPH při investici z evropských fondů, a pak stejným dechem debatovat o tom, že bychom měli koupit dvě tři sedmiteslové magnetické rezonance, když v okolních zemích je maximálně jedna a ta stejně není využita. A tak bych mohl v konkrétních příkladech pokračovat. Ty debaty jsou samozřejmě ostré, já dostávám řadu výtek, ale to je správné, protože já mám být ten, kterého zdravotníci kontrolují a kterého pacienti kontrolují.
Samotná pravidla hry však pro bezchybné fungování tržní ekonomiky nestačí. Protože onou chybějící třetí podmínkou pro efektivní fungování trhu je trestání těch, kteří pravidla hry porušují. To, co jsem zde ve stručnosti naznačil, označujeme v ekonomii jako institucionální prostředí tržní ekonomiky sestávající z tvorby pravidel, jejich kontroly a sankcionování těch, kteří pravidla hry porušují. Druhým pojmem, o kterém chci v souvislosti s tržní ekonomikou hovořit, je princip porovnávání přínosů a nákladů. Skvělou ukázkou pro pochopení tohoto principu je právě zde diskutovaná elektronická evidence tržeb. Jaké jsou přínosy? Jaké jsou náklady? Řekl jsem, že se vrátím ke zvýšeným fiskálním přínosům státu. Dnes zde padala mnohá konkrétní čísla v miliardách korun o přímém přínosu EET pro státní pokladnu. Ti, kteří zde argumentovali konkrétními čísly, se však dopustili jednoho z nejčastějších omylů v ekonomické praxi. Tomuto omylu, této léčce, této pasti v ekonomickém uvažování se říká ceteris paribus aneb za jinak stejných podmínek. To znamená, že ve sledovaném období by se nesměly změnit průměrné důchody spotřebitelů, velikost trhu, změna ceny a dostupnosti substitutů a komplementů, subjektivní podmínky, specifické podmínky, nesměly by se změnit náklady výrobců, nesměla by se změnit podoba tržní konkurence, tím mám na mysli existenci monopolů, oligopolů, monopolní konkurence. A na závěr, nesměla by se změnit tempa ekonomického růstu dané ekonomiky.
Děkuji za slovo ještě jednou. To je jedna věc.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty na faktickou.
Protože ten poctivý, ten platil daně předtím a platí i po EET. A ta situace se mění jenom pro toho, kdo ty daně nepřiznával. Dále platí to, co tady řekl můj kolega Karel Havlíček. Prostě největší svazy a asociace, které zastupují podnikatele v České republice, jsou pro.
A nyní s faktickou poznámkou pan ministr.
Nebyli jste schopni odpovědět, proč tržby například v jiných oborech, na které EET nebylo uvedeno, rostly rychleji než v oborech, na které uvaleno bylo. To je překvapivé. Tady pan poslanec Nový vám jasně ukázal, že prostě nejste schopni kvantifikovat ty přínosy.
A ty jsou také jednoznačné: Lepší výběr daní, které se neztratí u podvodníků, a také u zdravotního a sociálního pojištění. A ještě jednou zopakuji tu částku: stát vybral za EET podle odhadů navíc až 60 miliard korun, tedy cirka 12 miliard ročně. EET znamená také větší prostor pro investice do vzdělání, do zdravotní péče, do sociální oblasti, do dopravní infrastruktury a tak bych to tady mohl vyjmenovávat dál a dál. Elektronická evidence tržeb znamená stovky korun přidání na důchody, tisíce korun přidání pro učitele, stovky kilometrů dálnic. EET je taktéž zbraní proti velmi rozšířeným černým výplatám zaměstnancům na ruku. EET tak pomáhá tomu, aby měl stát pro tyto zaměstnance v budoucnu dostatek prostředků na důchody. Nebude nutné zvyšovat daně, ba naopak, může do budoucna dojít ke snížení daňové zátěže, pokud EET zachováme. Opakuji, evidence tržeb byla již od počátku koncipována jako plošné opatření s postupným náběhem v čase, jehož hlavním cílem bylo narovnání podnikatelského prostředí a nárůst výběru daní. To se v konečném důsledku projevilo na snížení daňové zátěže v České republice. Naučíme stát fungovat efektivně s využitím všech moderních technologií. Digitalizace je nejen cestou k pohodlnějšímu kontaktu občanů se státem, ale automatizace procesů také povede k efektivnějšímu fungování státu jako celku. - Citoval jsem z programového prohlášení vlády. Nerozumím, opravdu nerozumím tomu, proč, respektive jak jde zrušení elektronické evidence tržeb, tedy nejúspěšnějšího projektu digitalizace za poslední dobu, ruku v ruce s tímto prohlášení vlády. Nemohu se zbavit dojmu, že jedinou motivací zrušit a zničit tento úspěšný projekt je ten, že ho vymyslela vláda hnutí ANO. Když už jsme u té digitalizace, chtěl jsem tady mluvit k ministru Bartošovi, kterého tady nevidím, ale i přesto možná si dovolím krátkou reakci, a to proto, že Piráty volilo mnoho mladých lidí, a možná i někteří mí známí, a těm jste slíbili digitalizaci. A bylo to jedno z největších témat během vaší předvolební kampaně, nejen PirSTANu. A existuje velké množství oblastí, ve kterých se s vámi, a myslím tedy s pirátskými idejemi, nesetkám a neztotožňuji se s nimi, to je asi zřejmé, ale musím se přiznat, že - a teď mluvím jako nejmladší poslanec této Poslanecké sněmovny - tak mi samozřejmě myšlenka digitalizace je blízká. Nejsem schopen tuhle motivaci vlády ke zrušení EET pochopit. Pojďme to zkusit prosím vyřešit tak, že nebudeme rušit to, co funguje a neubližuje to nikomu. Pochopil bych, kdyby vláda už to nechtěla rozšiřovat, kdyby nechtěla rozšiřovat elektronickou evidenci tržeb pro další sektory podnikání. Platební karty, které jsou dneska už úplným základem a úplnou normálností při platebním styku úplně všude. Celá řada podnikatelů čeká na vypnutí EET. Vždyť to je šílené a smutné." Dále poznamenává: "S pozastavením EET, tedy v době, kdy byla povinnost kvůli covidu na dva roky zastavena, přestala řada specifických restaurací brát platební karty. Stát ale teď bohužel dělá pravý opak a působí proti tomuto trendu." Mám z toho obavy, ale bohužel jste se tak rozhodli a asi vás ani já svým dnešním projevem bohužel nepřesvědčím. Dle mého názoru jsou to narovnání podnikatelského prostředí, férové podmínky pro poctivé podnikatele, bezproblémové fungování bez technických problémů a obtíží, postupný náběh bez komplikací, dostatečný čas na přípravu, svobodná volba zařízení podle volby podnikatele, snižování daňové zátěže, sleva na dani a jednoznačný a prokazatelný přínos pro státní rozpočet, a jak už zde bylo několikrát řečeno, více než 60 miliard korun od zavedení elektronické evidence tržeb. Zrušení EET je zásadní chybou. Na závěr svého projevu vyzývám tuhle Poslaneckou sněmovnu, tedy vás, kolegové, abyste se této chyby, tedy rušení elektronické evidence tržeb, vyvarovali.
Hnutí ANO přebralo Ministerstvo zdravotnictví v závěru roku 2017 ve stavu - a myslím, že tady nepřeháním, když řeknu klinické smrti. Ministerstvo zdravotnictví bylo podfinancováno ve všech ohledech, od platu zdravotnického personálu, lékařů a sester, mluvím o vybavení nemocnic a jejich finančnímu stavu, kdy jsme museli jednotlivé české státní nemocnice oddlužovat. Mluvím rovněž o stavu veřejného vysokého školství v této oblasti, které vlády, ve kterých byl přítomen například i současný premiér Petr Fiala, v minulosti neřešily. A samozřejmě mluvím také o platbách za státní pojištěnce. Nikdo se nezabýval problémem, že velká část našich kvalitních zdravotníků odchází každoročně do okolních zemí, primárně do Německa, Rakouska, a jak se k tomuto problému systémově postavit. Příčiny tohoto stavu mohou být zřejmé a intuitivní, ale řešení již tak intuitivní nebude. A tento problém byl přenechaný a čekal na nás. Až náš bývalý ministr Adam Vojtěch se pustil do řešení systémových problémů, které byly odkládané dekády. Problémů, které neměly snadné a rychlé řešení. Naše hnutí pochopilo, že musí adekvátně ohodnocovat naše lékaře a lékařky. Navýšení těchto plateb za pojištěnce bylo nezbytné vzhledem k původnímu podfinancovanému stavu českého zdravotnictví. Ještě pro komparaci řeknu celkový objem peněz. Celková platba za státní pojištěnce byla v roce 2021 ve výši téměř 130 miliard korun, protože to bylo v minulé době zcela nezbytné pro vyřešení komplikované zdravotnické situace, globální pandemie, ale i v ohledu odměňování zdravotnického personálu. Dnes sledujeme něco, co již důvěrně známe. My jsme platbu za státní pojištěnce navýšili o téměř 75 miliard korun. Navyšování plateb za státní pojištěnce zrcadlila finanční náročnost zdravotnické péče a reagovala na aktuální vývoj. Toto navyšování bylo opodstatněné v důsledku aktuální situace. Náš cíl byl jednoznačný - zabezpečit vysokou kvalitu zdravotní péče a chránit zdraví českých občanů. Logika navyšování platby za státní pojištěnce se v důsledku pádivé inflace jenom zvyšuje. Toto navyšování bude mít výrazný dopad na výšku nákladů zdravotnických zařízení. A i z tohoto důvodu je snižování plateb za státní pojištěnce krokem zcela nelogickým. Koneckonců mluvili o tom i mí kolegové, kteří jsou vzděláním lékaři a experti v této oblasti.
Takže kompromis je to jenom váš.
Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Jiřího Maška a po něm pan ministr Válek. Děkuji. Nyní tedy pan ministr a jeho faktická poznámka.
To je ten, kterého jmenoval ministr Vojtěch. Co se týče pojišťoven, ano, kondice pojišťoven je rozdílná, to vždycky byla. Vzpomeňme si na minulé volební období a zdravotní výbor, kdy přicházela koalice s tím, že by se snížil počet pojišťoven. My musíme ozdravit ty pojišťovny, které jsou ve špatné kondici.
A tady by se mohla nabídnout a nabízet taková paralela toho dobrovolného EET, že navštívím tu restauraci, která v tom dobrovolně dál bude pokračovat na rozdíl od té, která nikoliv. Je to samozřejmě na tom zákazníkovi, ale ten pohled je tam podobný, jako jsme zažívali v té době covidu, a pro ty lidi to bylo velmi nepříjemné, ale vznikly tady takové aktivity, iniciativy. Takže ono samozřejmě ty priority se mění vlivem nákladů, které jsou pro ty rodiny mandatorní. Takže by se to dalo nazvat takové jako páchání dobra.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, vaše dvě minuty.
Vaším prostřednictvím na pan kolegu Nachera, já mu to přání splním a na něco budu reagovat. Jedna věc. On tady hovořil, že to dnes není politická priorita. No ono je to tak, že co oči nevidí, to srdce nebolí. To znamená, dneska EET je vypnuto, lidé se s ním nepotkávají. Tak to je k té politické prioritě. Druhá věc, druhá poznámka. Tady se často argumentuje Asociací hotelů a restaurací. Nebyl jste první, kdo tady tu asociaci zmínil. To je druhá poznámka. A třetí poznámka, asi ta nejdůležitější. Tady jste řekl, že nezkrachovaly žádné restaurace, žádné obchody. No, třeba u nás na Kladensku skončil jeden obchod v malé obci, protože bylo zavedeno EET.
Děkuji, pane zpravodaji. A nyní pan ministr s přednostním právem bez časového omezení. Prosím.
Tak si střihneme nějaký další proslov možná. A zkusím vyvrátit některé nepřesnosti. Systém prostě nefunguje. Já nevylučuji, že osobní názor pana poslance byl jiný, nicméně s ním uvnitř toho vašeho hnutí neuspěl. Nic, žádné zvýšení daní na úroveň před EET nechystáme.
Děkuji, paní poslankyně. Další přihlášený je pan poslanec Karel Rais, připraví se pan poslanec Patrik Nacher.
Předřečníci, jako například pan ministr Stanjura, se dohadovali zde o tom, jak moc EET přineslo vyšší náklady podnikatelům a jak nejasné je navýšení příjmů, a zejména proto taky odvrhují celé to EET. Vzhledem k rozpočtu vysokých škol je naprosto běžné, že část fakult si bude muset vydělat finanční prostředky také i formou výuky, a ne pro každý kurz je vhodné vystavovat faktury vzhledem k těm stokorunovým částkám. Proces automatizace výběru malých finančních částek na univerzitě bude pokračovat, ať novela zákona bude, či nebude přijata. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. A vyvolalo to faktickou poznámku, a sice pana ministra. Prosím, vaše dvě minuty.
Tak jsem to pochopil, že díky EET jste si tam zavedli tento systém. Já můžu jenom ocenit, ten systém máte, a mám v podstatě řečnickou otázku: Kdo nebo co bude bránit od 1. ledna příštího roku, aby ten systém byl nadále provozován? Nemá to žádný vztah k tomu projednávanému návrhu zákona.
Děkuji. A dále je řádně přihlášen pan poslanec Patrik Nacher. Připraví se paní poslankyně Romana Fischerová.
Výsledkem toho bylo, že jsem se stal zpravodajem. To bylo u pandemického zákona. Tak teď jsem to obrátil, že jsem se přihlásil, a zároveň mě tady nikdo moc neposlouchal, protože když ta témata trvala třeba deset hodin, tak všichni šli pryč. Já se na to podívám zase, jak jste u mě zvyklí, z trochu jiného úhlu pohledu. Položím některé otázky, některé možná řečnické otázky, na které si odpovím sám. Když tahle vláda přišla s tím zrušením EET, tak jsem si kladl a teď dvojnásob si kladu vlastně otázku základní: Proč my tady schvalujeme zákony? K čemu to slouží? To je úplně nejzákladnější otázka. Napadla mě mimo jiných kritérií tři: politická priorita, rozpočtová nebo finanční priorita a podpora nějaké cílové skupiny. Protože politická priorita to za mě v této chvíli není. Možná byla ve volební kampani na konci minulého roku. Ale teď jsou to priority, a to se doufám shodneme, někde jinde, i tato vláda to říká, že válka na Ukrajině mění ty priority. A my bychom měli řešit něco jiného. To znamená, za mě tohleto politická priorita není. Možná třeba ideologická.
Také děkuji. A nyní vystoupí paní poslankyně Lucie Šafránková, řádně přihlášená do rozpravy. Prosím, máte slovo.
Za situace raketově rostoucí inflace a cen základních životních nákladů a potřeb považujeme toto opatření za nezbytné a nutné v rámci podpory našich rodin s dětmi. Současně navrhujeme, aby byl do budoucna rodičovský příspěvek zvyšován pravidelně každoročně, a to valorizačním mechanismem vycházejícím přímo ze zákona právě v závislosti na růstu inflace za předchozí kalendářní rok podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Podpořme, prosím, v současné těžké situaci naše rodiny s nejmenšími dětmi. Je to jednoznačně v našem celém veřejném zájmu. A toto doprovodné usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Předem vám děkuji za podporu.
Nyní je přihlášen pan poslanec Igor Hendrych. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, já si myslím, že budu dneska stručný. V podstatě mnohé z toho, co jsem chtěl říct, řekla moje kolegyně z klubu ANO, paní poslankyně Pastuchová, takže možná jenom pár nějakých věcí na doplnění a potom se dotknu ještě trošku svého oblíbeného tématu jednoho, které velmi souvisí s dnešním projednáváním. A mladé rodiny, které v podstatě v dnešní době kalkuluji s tím, jestli založí rodinu, nebo nezaloží rodinu, tak velice často podle nových studií váhají a svá rozhodnutí odkládají.